Nyní tedy vystoupí paní poslankyně Lorencová, připraví se pan poslanec Fiedler. Prosím, paní poslankyně.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, kauzou OKD, která se mne samozřejmě bezprostředně dotýká, se zabývám dlouhá léta. Ale připomínám zároveň, že toto všechno, co jsme slyšeli jak od mého kolegy Josefa Hájka, který má perfektní přehled a perfektně připravenou řeč, tak od kolegy zleva, od kolegy Grebeníčka, to jsou věci, které v podstatě byly zveřejněny už někdy před 12 lety.
Takže budeme muset přerušit i tento bod, což tímto činím. Takže bych prosil o konzultaci. Zařadíme ho na konec bloku mezinárodních smluv, zatím. Čili teď je šance, pokud někdo chce navrhnout změnu programu, aby ji navrhl. Kdo se hlásí do rozpravy? Prosím, pane poslanče, máte slovo. Někdo další má návrh na změnu programu? Není tomu tak. Tento návrh tedy budeme hlasovat.
Je to drobná vedlejší výdělečná činnost. Výbor nepřijal stanovisko.
Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Kdo je proti? Děkuji vám.
A poslední pozměňovací návrh je pod písmenem N, je to pan kolega Hovorka, doplnění subjektů o poplatníka odvodu z loterie nebo jiné podobné hry. Stanovisko výboru je negativní.
Kdo je proti? Děkuji vám. Ptám se zpravodaje a navrhovatelů, jestli se hlasovalo o jejich návrzích. Podle mě také, takže jedině kdyby byl někdo nespokojen. Myslím, že tomu tak není. Znamená to, že jsme vyčerpali všechny pozměňovací návrhy. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Pan předseda klubu ODS s přednostním právem.
Děkuji. Plně respektujeme výsledky hlasování. Čím jsme překvapeni, je postoj klubu ANO. Dneska jsme tu možnost měli. Tak jenom zopakuji, co všechno většina odmítla. Odmítli jste zrušit solidární přirážku daně. Ta měla skončit 31. prosince 2015, od té doby jste několikrát nevyužili možnost ji zrušit. Současně jste odmítli zjednodušit daňový systém, vrátit se ke dvěma sazbám DPH. Mohlo to platit od dubna, takže možná to bude platit od dubna příštího roku, nebo nikdy. My jsme navrhovali, aby se zvedl pouze pětkrát, z 20 na 100 korun. Takže tady jste zvýšili poplatky a poplatky jsou v zásadě daně. Takže to byl důvod, proč jsme nemohli hlasovat. Ti se velmi rádi prezentují jako ti, kteří chrání malé živnostníky. Vaše hlasy by dneska stačily. Vaše hlasy by stačily, ne aby se zvýšily paušály - aby se nesnížily. Opět jste hlasovali, vládní poslanci, pro snížení výdajových paušálů, takže jste opět zhoršili podnikatelské prostředí pro malé živnostníky. A pak nám nezbývá než se usmívat jedněm, kteří říkají: my chráníme malé, a druhým, kteří říkají: my budeme navrhovat snížení daní. Když tu možnost máte, tak ji prostě odmítnete.
Nyní s přednostními právy nejprve pan předseda Kalousek, potom pan ministr Babiš. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Jenom velmi stručně si dovolím připomenout, že návrh na snížení sazeb na dvě, tedy zjednodušení na dvě a snížení na 20 a 10 %, vycházel vstříc kritice všech vládních stran. Ta kritika byla legitimní. To chápu, že se každému z vás nelíbilo. Proto jsem navrhl návrat do předkrizového období, jehož zvýšení jste dramaticky kritizovali. Když jste to tak kritizovali, dobře, vraťme to zpátky.
Solidární přirážku? No to je váš marketingový podvod! Vy jste říkali dočasně. Já to odmítám. Nechceme navyšovat daně. Takže neříkejte, že hnutí ANO chce navyšovat daně. My v koaliční vládě jsme společně snížili daně, to se dá všechno dohledat, a znovu dneska. A vrátili jsme to, co vy jste pokazili. Tak v opozici se to lehko navrhuje. Takže já to odmítám a je jasné, že v rámci naší koaliční vlády ten výběr daní funguje, že jsme vybrali podstatně víc peněz a že jsou peníze na všechno. I na ty dálnice, které v minulosti nebyly.
Také děkuji. Pořád se nacházíme mezi body. Děkuji.
Že tady byl systém, který prostě neměl logiku. A vím, nakolik je to velká zátěž, nebo není. Takže je potřeba toto doplnit jasně, aby ty informace byly korektní.
Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Děkuji pěkně. Jenom dvě stručné poznámky k tomu, co říkal pan ministr financí. Tam je ten problém! Ten problém je ve výdajích. Ne v daních. Kdybychom neměli 30 tis. nových státních zaměstnanců, kdybychom nevyhazovali peníze z okna zleva zprava, kdybychom neodpouštěli daně těm, kterým by odpuštěny být neměly, tak prostě to bylo rozpočtově odpovědné a bylo to zvládnutelné. Takže odmítám, že to je rozpočtově neodpovědné. Za druhé, pan ministr financí tady napadl pana poslance Kučeru. Já bych rád pojmově ujasnil, že když dáváte někomu investiční pobídku, tak mu odpouštíte daně. Dělá to vláda. Takže samozřejmě že si pan ministr ty daně odpustil. Ne že ne.
Tak nevím, jestli vám to mám říkat, nebo ne. Ale on je jako ten pyroman, který zakládá požár, pak ho hasí a chce medaili za to, že hasí požár. Kdo hlasoval pro zavedení EET na farmářských trzích? Já ne, pane ministře zemědělství! Vy jste hlasoval pro zavedení EET mimo jiné na farmářských trzích. Já a nikdo z mých kolegů nebyl pro. Taky nejdřív něco podpořil, zapomněl a pak dává poslanecký návrh zákona. Ale fakta jsou jednoduchá. Dnes to bylo podruhé. A my jsme navrhli navrácení slev na manželku a děti bez omezení. A vy jste, pane ministře zemědělství, hlasoval proti! My jsme pro ten bod, který vrací slevy na manželku a děti, hlasovali. Protože jsme si vymínili a po dohodě, a děkuji vládním poslancům, že nám to umožnili, že se o něm hlasovalo zvlášť, a ne v balíčku včetně snížení daňových paušálů. Takže my jsme hlasovali pro navrácení těchto slev bez změny výdajových paušálů a tak je to správně. A očekával bych, že tento logický postup podpoří Sněmovna. Ty děti to nejsou schopny nijak ovlivnit. Mimochodem, všimněte si, ten zákon, podle kterého se platí, je jeden. A jmenuje se o dani z příjmů fyzických osob. Ano, jsou tam různé druhy příjmů, různý přístup, ale je to jeden zákon.
Kdo je proti? Návrh byl přijat.
Je to pozměňovací návrh pana kolegy Klašky a výbor vyjádřil souhlas.
Návrh byl přijat. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Další návrh.
Nyní bychom hlasovali H7, což je přechodné ustanovení k příspěvkovým organizacím pana kolegy Vilímce. Stanovisko je kladné.)
Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Děkuji vám. Návrh byl přijat.
Hovořil jsem o tom i s paní kolegyní, souhlasí s tím.
Další návrh.
Stanovisko výboru je kladné.
Kdo je proti? Návrh byl přijat. Další návrh.
Souhlasné stanovisko výboru.
Návrh byl přijat.
Není stanovisko výboru.
Návrh nebyl přijat. Další návrh.
Výbor nepřijal stanovisko.
Kdo je proti? Děkuji vám. Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Pan ministr?
Děkuji jak za závěrečné slovo, tak i za návrh procedury. Zeptám se, zda někdo chce vystoupit k navržené proceduře, která je skutečně jednoduchá. Ale přece jenom o ní nechám hlasovat. S návrhem procedury byl vysloven souhlas. Výbor tedy také souhlasí. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji a předám řízení schůze.
Požádám tedy pana ministra zdravotnictví Miloslava Ludvíka, aby návrh uvedl.
Dámy a pánové, ještě jednou dobrý den. Vážený pane předsedo, jde o něco podobného, jako byl předchozí sněmovní tisk. Mezi další dílčí cíle navrhovaného zákona patří oprava pojmů v návaznosti na nový občanský zákoník a odstranění legislativně technických chyb ve stávajícím znění zákona.
Ptám se tedy navrhovatele, zda chce ještě vystoupit v rozpravě. Do rozpravy nemám žádnou přihlášku, a proto rozpravu končím. Prosím zpravodaje, aby nás seznámil s procedurou hlasování. Pane zpravodaji, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Zákon prošel druhým čtením, jak zde již bylo konstatováno, bez pozměňovacích návrhů.
Návrh byl schválen. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji. Kolega Kubíček ještě mezi body.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Kdo je proti? Děkuji vám.
Výbor nedal stanovisko.
Pan ministr? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh.
Výbor nepřijal stanovisko.
Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Děkuji vám. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.
Stanovisko výboru je negativní.
Kdo je proti? Děkuji vám.
Je to paušální daň bez limitu.
Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.
Protože nebyl přijat C, můžeme hlasovat H5, což jsou bezhotovostní platby, pan kolega Vilímec. Stanovisko výboru je negativní.
Kdo je proti? Děkuji vám. Ani tento návrh nebyl přijat. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.
Je to zrušení evidence tržeb. Stanovisko výboru je negativní.
Kdo je proti? Děkuji vám. Pane zpravodaji, pokračujte.
Stanovisko výboru je negativní.
Návrh nebyl přijat.
Výbor nepřijal stanovisko.
Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.